Navrhovali jsme například podporu cestovního ruchu formou voucherů, navrhovali jsme podporu zdravého životního stylu formou dotací na cyklistiku, investice do středních škol, do tabletů, do výukových prostředků, nové způsoby získání evropských fondů. Dodnes neutratil ani jednu korunu. To je realita Pardubického kraje tady v té koalici, která také jediné, co měla společné - být proti hnutí ANO. Není to lehké, diskutujeme, dohadujeme se na městském zastupitelstvu, ale město pracuje, investuje, opravuje školy, školky, koupaliště, staví letní stadion anebo buduje parkovací domy. Tak to jsou dva příklady srovnání krajského města Pardubice a Pardubického kraje. To říkám jasně a nahlas. Zatím tady byla zmíněna jen párkrát, a to byla demonstrace před Úřadem vlády. Demonstrace proti nové vládě, demonstrace zemědělců. Kolega Karel Tureček to asi rozvede víc než já, tak nebudu zabrušovat do jeho agendy. Když jsem si pět minut googloval, tak jsem našel z 22. srpna 2016 oslavné zprávy, jak jsou české lesy v nejlepší kondici za posledních 250 let. Už v té době, už někdy od roku 2015, možná 2013, se na severní Moravě šířila kůrovcová kalamita a rozrůstala se do celé republiky. Také to jsou vaše sliby, veřejná prohlášení ve srovnání s realitou. Tak, ale teď ten můstek k dopravě, jak jsem sliboval. Byl to poslední odkaz, pane premiére Fialo, na vaše vystoupení z dnešního rána. Je korektní nejen kritizovat za každou cenu, ale být i pozitivní. Jsme rádi, že jste se k tomu svým způsobem přihlásili. Ale když čtu hned v úvodu "stanovíme plán investic", tak se ptám, co je tím myšleno? Na to se určitě budu ptát nejen dnes zde, ale tak, jak myslím pan poslanec Žáček avizoval, na hospodářském výboru. Takže se budu ptát, jak zajistíte stabilní rozpočet? Budu moc rád. A víte, teď budu trochu ironický, tady ta úvodní ustanovení mi trochu připomínají takové ty sliby, že měsíc bude mít čtyři týdny a že se vrátíme k tomu, na co jsme zvyklí, že po létě přijde podzim. Je to konstatování, bohužel není to nic nového. Volební sliby koalice SPOLU? Tady vidíte, že argumentačně opírám to, co jsem řekl na začátku, že sliby jsou podle mého názoru velmi málo ambiciózní. Proti tomu ANO jasně řeklo, že do roku 2023 konkrétně - byl to konkrétní, verifikovatelný slib - zahájíme dalších pět úseků. Proti tomu my v hnutí ANO jsme jasně se znalostí stavu věci na Správě železnic řekli a prohlásili, a budeme k tomu směřovat, že v roce 2025 a 2026 začneme stavět první úseky. Rozumím tomu, je to legitimní právoplatný politický názor. Blokuje územní rozvoj obcím na území Pardubického kraje. Ale například utéct, opravdu utéct od té části splavnění Labe, dokončení splavnění Labe od Pardubic na státní hranici, tedy přihlásit se k plavebním stupňům Přelouč a Děčín, to si myslím, že je velká škoda.
To určitě ocení lidé se zdravotním postižením. Tak mě zaujalo ještě pár věcí, ke kterým bych se vrátil. Já bych tady připomněl třeba poměrné zastoupení ve vedení Sněmovny. Stejně tak když se bavíme o tom - a já už jsem o tom mluvil na začátku - jak dlouho, když člověk bude mluvit, jestli to, že mluví hodinu, je obstrukce, nebo není. Ale tohle přece není obstrukce, tohle přece není obstrukce! Ani jedno se zatím do hry nevrátilo. Jestli bude povinné očkování, doposud nevíme, to rozhodnutí se odkládá, PCR testy se doposud neuznávají. Předtím za to byla vláda kritizována a teď se v tom pokračuje. Já jsem viděl několik tiskovek této vlády a některých ministrů, tam byly povoleny tři otázky a konec. A zase máme typický dvojí metr. Když to dělá tato vláda, tak je to proto, že má hodně práce. Takže ono se dá samozřejmě na tu jednu věc dívat různě, ale já zase na to takhle upozorňuji, protože si toho všímám. Většinou když člověk něco koaličnímu politikovi, ministrovi vytkne - nebo i při debatě na sociálních sítích, zejména v té twitterové bublině, která to teď sleduje, jak mi psali - tak když už nevíte, kudy kam, tak odpovíte, že jsme to přece dělali taky. Ale to přece není ta změna. A na závěr si dovolím, jak jsem slíbil na sociálních sítích, takový tip, když tam máte hledání toho národního ptáka. V kapitole Životní prostředí píšete: "Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou podpoříme celostátní kampaň, která vybere českého národního ptáka." A teď pozor: "V České republice se jedná o jednu z nejhojnějších a nejrozšířenějších sov vůbec. A máme to tady. "Ale samozřejmě požírá i jiné savce, menší druhy ptáků a hmyz." Ale to nějakým způsobem překonáme. Našel jsem na Wikipedii, nejsem odborník, nebudu to ze sebe dělat. Tolik můj návrh.
Dámy a pánové, nepůjde to ze dne na den, to neříkám, nepůjde to ze dne na den, ale pevně věřím, že co nejdříve to bude vidět. Nechceme, aby zemědělské podniky bez ohledu na velikost byly zatíženy zbytečnou či duplicitní administrativou. Zvýšenou pozornost budeme naopak věnovat ochraně zemědělské půdy před degradací, před záborem. Významným momentem, který určitě ocení široká veřejnost, bude snaha vlády snížit užívání umělých hnojiv a pesticidů ve prospěch organických hnojiv. Změny se samozřejmě dotknou i zemědělských dotací, což je v těchto dnech velmi diskutovaná věc. Vlastní čerpání dotací bude také přísně kontrolováno i s ohledem na možné propojování firem. Rovněž hodláme bojovat s negativními jevy průmyslového zemědělství, ukončíme podporu biopaliv první generace a také bioplynových stanic, které zpracovávají technické plodiny. Obecně tak budeme různými prostředky naplňovat náš další společný cíl: Chceme, aby naše zemědělství bylo šetrné ke krajině a aby naše lesy, půda i vodstvo zvládly co nejlépe změny klimatu. Zejména voda, kterou jsem zde teď zmínil, tak voda má v našem programovém prohlášení naprosto zásadní roli. Jsme připraveni z evropských i národních projektů, programů podpořit tisíce konkrétních projektů obnovy mokřadů, tůní, malých vodních nádrží, jakož i péči o cenné biotopy, výsadbu zeleně, zlepšení prostorové a druhové skladby lesů nebo revitalizaci vodních toků. Cílem všech těchto projektů a všech těch vynaložených peněz je udržet, zadržet vodu v krajině a obnovit přirozený vodní režim. Ale my věříme, že takovouto politiku ocení zejména generace, které přijdou po nás. A když mluvím o generacích, tak významnou roli v plánech nové vlády hrají naše rodiny. Chceme, aby české rodiny měly kde bydlet, chceme, aby naše děti měly dobré vzdělání - vzdělání, které je pomůže dobře připravit na měnící se moderní svět. Náš program pro oblast bydlení je opravdu velice komplexní, proto tady zmíním jen některá hlavní opatření. Počítáme s podporou všech typů bydlení, ať už jde o bydlení vlastnické, nájemní nebo družstevní tak, aby si lidé mohli najít tu nejvhodnější formu pro svou konkrétní životní situaci. Chceme zavést daňové úlevy, chceme v této oblasti snížit DPH, připravit nové finanční nástroje včetně garancí státu za úvěry. Naší další prioritou je pak vzdělávání našich dětí. Proto jsme se rozhodli, že do konce roku 2023 dokončíme revize rámcových vzdělávacích programů s důrazem na objem, obsah a aktuálnost učiva na základních a středních školách. Budeme rovněž usilovat o zvětšení prostoru pro týmovou spolupráci, rozvoj kreativity a individuální přístup k žákům. Zvláštní pozornost chceme věnovat rozvoji znalostí a dovedností, které jsou potřebné v každodenním životě. To je také důležitý úkol školy. Bude se to týkat nejenom podpory občanského vzdělávání nebo etické výchovy, ale bude se to také týkat finanční a mediální gramotnosti a kritického myšlení. Jsme si zároveň vědomi, že nový přístup ke vzdělání, úprava rámcových vzdělávacích programů, upřednostňování kvality před kvantitou učiva, že to všechno musí být podpořeno kvalitními pedagogy - pedagogy, kteří své poslání budou vykonávat za důstojných podmínek. Proto pro nás platí jednoznačně náš závazek udržet platy učitelů na úrovni 130 % průměrné měsíční mzdy. Rádi bychom v tomto volebním období také splatili obrovský dluh minulých vlád vůči našim spoluobčanům v aktivním věku. Chceme, aby tito lidé, mladší generace, měli jasno, jaký budou mít jednou důchod, aby měli jistotu, že jejich život bude i ve stáří důstojný. Proto jsme se v tomto programovém prohlášení vlády zavázali, že do konce roku 2023 předložíme skutečnou důchodovou reformu. Její návrh se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí dobrovolné.
Ukazuje se, že právě v době krizí je potřeba mít zásoby a výrobní kapacity na našem území. V krizi novou průmyslovou schopnost přes noc nevyrobíme. V této souvislosti je nutno také poukázat na doposud přežívající systém vojenských státních podniků v působnosti Ministerstva obrany. Je s podivem, že v programovém prohlášení pravicové vlády toto absentuje. Vojákyně i vojáci si růst platů rozhodně zaslouží, a to nejen kvůli tomu, jak moc armáda pomáhá během pandemie covidu. Každodenní příprava, výcvik, mravenčí práce na zajištění naší společné bezpečnosti je nesmírně cenná. Jenom se děsím, aby zase z vaší vlády někdo nepřišel s obdobným návrhem, který měl Miroslav Kalousek, když vládla ODS, aby se začaly danit výsluhy. Doufám, že tato hloupost u vás není na pořadu dne. Pokud by tohle udělal náš ministr obrany v minulosti, tak okamžitě svoláváte jako předsedkyně výboru výbor pro obranu a půjdete dělat velkolepé prohlášení, jak je to naše hnutí korupční - takže dvojí metr. Samozřejmě, jako ministryně tento střet zájmů obhajujete. tuto firmu prodal. Kde je protikorupční bojovník Jakub Michálek?
V případě, že potřebujete diskutovat, tak poprosím, jděte do předsálí.
Takže kde je protikorupční bojovník Jakub Michálek, který mlčí? Také mě mrzí, že dochází k průvanu v působnosti Ministerstva obrany i na jiných odborných pozicích, které nemají s politikou vůbec nic společného. Nyní se ukáže, jak služební zákon funguje v praxi, pokud ho nebude tedy ohýbat pan státní tajemník Vančura. Zatím vidím jenom trafiky pro poradce, kamarády a spřátelené redaktory. Paní ministryně, přebíráte fungující resort, který je na rostoucí trajektorii. Nejspíš to bude asi ta nová politická kultura.
Já vám děkuji, pane poslanče. A nyní požádám, aby vystoupil řádně přihlášený pan poslanec Lubomír Metnar a připraví se paní poslankyně Helena Válková. Prosím, máte slovo.
Jsem přesvědčen, že stát by se měl chovat především transparentně a předvídatelně. Jsou některé věci, které nemohu opravdu nezmínit. Za dobu vlády hnutí ANO nabrala modernizace a nákupy nové výzbroje a výstroje vysoké tempo, jaké tady v minulosti nikdy nebylo. Vojáci se díky tomu dočkají moderní techniky, vybavení, které opravdu nutně potřebují. Dovolte mi připomenout další významné zakázky. Jde o nové ruční zbraně od České zbrojovky, víceúčelové vrtulníky, radiolokátory MADR, dopravní letouny CASA, malorážková munice, přenosné raketové komplety a celá řada další techniky. Zvýšená pozornost byla rovněž věnována odstranění dlouhodobé zanedbanosti nemovitého majetku zvýšením investiční výstavby výdajů na opravy a údržbu. Od roku 2018 došlo k výraznému navýšení investičních prostředků do oblasti nemovité infrastruktury a v roce 2020 byl díky tomu zastaven proces jejího postupného zanedbávání. Byla zpracována koncepce rozvoje a udržování nemovité infrastruktury resortu do roku 2035 a objemové a zastavovací studie k stavebnímu rozvoji jedenácti prioritních posádek Armády České republiky. Investiční akce byly zaměřeny především na rozsáhlé rekonstrukce a modernizace prvků nemovité infrastruktury a na výstavbu nových budov v souladu se zmíněnou koncepcí a také s koncepcí výstavby Armády České republiky. Pro fungování Armády České republiky a zajištění bezpečnostních dodávek jsou stěžejní státní podniky a organizace resortu obrany. Ministerstvo obrany v uplynulých letech zásadně zefektivnilo chod a využívání státních podniků zřizovaných ministerstvem. Státní podniky byly stabilizovány jak ekonomicky, tak personálně. I přes krizi způsobenou kůrovcem a pandemii koronaviru byly přijaté jednoznačné strategie, které zajistí jejich efektivní fungování.
Já si myslím, že revizí této politiky se vláda chce pasovat do role jakéhosi zemědělského Jánošíka, který bude bohatým brát a chudým dávat. Já bych chtěl zdůraznit, že rok v českém zemědělství a vůbec v zemědělství, které má biologický charakter výroby a produkce, je strašně krátká doba. Rozhodnutí vlády v této oblasti tomu bezesporu přispěje. Další věc, ke kterému přispěje toto opatření, se týká ceny nájmů a ceny zemědělské půdy. Všichni víme, že v minulém období za uplynulých deset let narostla cena zemědělské půdy. Dále tam je ještě další platba mladým zemědělcům, začínajícím zemědělcům do 40 let ve výši zhruba 140 euro za jeden hektar. Zvýší se tlak vlastníků půdy na tyto malé subjekty, protože to bylo příčinou i růstu ceny půdy, ceny nájmu v minulosti. A to postihne samozřejmě malé rodinné farmy. Jde tedy o dotace Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu a dotace z Programu rozvoje venkova. Co by jinak rodinné farmy dělaly, když se zabývají zemědělskou prvovýrobou? Tady bych aspoň apeloval v tomto směru na vládu, aby trvala na další podmínce vůči těmto subjektům.
Vážené dámy a pánové, já tedy po tom, co jsem byl přerušen před polední pauzou, bych navázal...
Ano, schůze byla přerušena do 14.42, tak vydržte chvilinku.
Takže já bych ještě zmínil některá další témata. Dám příklad, například na logičnost. Přitom takový člověk je bezinfekční. Ale na druhou stranu se v zaměstnání nově budou testovat i očkovaní třetí dávkou. Takže prostě je vidět, že tato vláda není vládou odborníků. To je k těm opatřením, takže tady také nemůže být naše důvěra, protože byli slibovaní odborníci a uklidnění situace, a to se tady neděje. A to je tedy mimořádně závažný okamžik, protože to korespondenční hlasování... Já vám řeknu proč. To potom opravdu dojde ke zpochybnění voleb. Kdyby ta korespondenční volba, krátce řečeno, tam nebyla, tak se neopakuje druhé kolo, předpokládám, nebo kdyby to bylo tím řekl bych standardním způsobem. Takže takto to je.
Vzpomeňme si na lehké topné oleje. A já nevím, jak vy to chcete změnit. To jsou ty karusely, které my jsme zničili. Ano, my jsme je zničili. Slíbili jste zkrotit inflaci, zdražování a vysoké ceny energií. A také jste před volbami slibovali, že ušetříte rok co rok 100 miliard. To dnes už také neplatí. Naslibovali jste lidem hory doly, i když jste věděli, že to nikdy nemůžete splnit, proto zřejmě pan premiér Fiala varoval před spasiteli a populisty... To pan premiér nemá k dispozici fakta, nebo si je záměrně vymýšlí, nebo uznává, že jeho tým na řízení země prostě nemá? Jestli někdo zažil složité období, tak to byla naše vláda. Poslední dva roky jsme neřešili v podstatě nic jiného než covid. Sháněli jsme vakcíny po celém světě, stejně jako oxygenátory na Novém Zélandu, postele od LINETu, řešili strategie očkování, nakupovali monoklonální koktejly i nové léky proti covidu. Za poslední dva roky jsme sedmkrát museli řešit rozpočet, abychom dali lidem peníze a udrželi zaměstnanost. Takže s vámi si fakt člověk nevybere, vždycky je všechno špatně. Teď máte na starosti pandemii vy, a když vidím ten zmatek, co zatím předvádíte, jen se mi potvrzuje, jak jste šli do vlády nepřipravení. Naštěstí nemusíte řešit covid od nuly a počty hospitalizovaných stále klesají díky opatřením, které přijala ještě naše vláda. A kolik jsme podali vakcín? Ale vy říkáte: Ano, omikron přichází. A co jste udělali? No, zrušili jste DPH. Skutečně upřímně vám i naší zemi přeji, abyste nemuseli řešit takové krizové situace, jako bylo tornádo na jižní Moravě, přívalové deště, evakuace našich lidí z Afghánistánu a plno dalších věcí. Česká republika zažívá jedno z nejlepších období své historie - a k tomu se ještě dostanu. Už jenom tento rok tam nateče od začátku 66 miliard. Takže jediné, co se od vás očekává, že to budete čerpat. Vy už nebudete jednat o penězích. A od vás se čeká jenom, že to vyčerpáte. Takže znovu opakuji, Česká republika zažívá nejlepší období od svého vzniku. Začnu financemi. Můžete stokrát opakovat ty své lži o rozvrácených financích, ale čísla mluví jasně. Česká republika je šestou nejméně zadluženou zemí Evropské unie. Ano, vážení občané, šestou nejméně zadluženou zemí Evropské unie, a to i navzdory dvěma strašlivým rokům s covidem. Ano, my jsme se zadlužili kvůli covidu. A to je stále méně než dluh, který nám zanechala Nečasova vláda, ve které seděl pan premiér Fiala, který nás opakovaně kritizuje za dnešní zadlužení. To jen pro osvěžení paměti. Mimochodem, nynější dluh opticky umožnilo i to, že obce a kraje se doslova topí v penězích. Praha dokonce sedí na 90 miliardách a pravděpodobně pod vedením pana Hřiba se chystá otevřít vlastní banku, když není schopná investovat. To není možný, kolik mají peněz, a stále víc a víc! Takže když tady mluvíte o katastrofální situaci kvůli dluhu, tak se, jak říká váš ministr financí, vraťte laskavě nohama na zem vy! Takže znovu opakuji, že ten dluh je menší. Paní Schillerová předložila jasný plán konsolidace našich financí po covidu. To znamená, že není žádná obava o naše finance. Není to pravda.
Nelze opomíjet ani další vzdělávání pracovníků a zapojování moderních zejména audiovizuálních a interaktivních technologií. Do kultury je určitě potřeba angažovat mnohem více soukromé subjekty, ale větší částkou by měl přispívat i stát. Podle mě je to ale spíše chimérou než uvěřitelnou realitou. Předchozí vláda zahrnula památkovou péči, živé umění nebo kulturně kreativní odvětví do Národního plánu obnovy. Mění se na tom něco? To se z programového prohlášení také nedozvíte. Obecně je nutné lepší využití programů EU, které jsou zaměřeny na kulturu. Potřeba transparentnějšího a širšího financování se přitom dotýká všech oblastí kultury, od památek přes divadla, výstavní síně až například po filmovou tvorbu. Samozřejmě že se nemůžeme obejít ani bez legislativních změn. To se týká především ukotvení statusu umělce, potřeby novelizovat památkový zákon i vzniku nového zákona, který bude upravovat systém financování veřejných kulturních institucí. Novelizace autorského zákona, kterou máte v programovém prohlášení, leží ve Sněmovně. Já se ptám, chce ho nová vláda kosmeticky upravit a vydávat ho za své dílo, anebo ho celé překope a vše dobré z něho vypreparuje, aby se náhodou nepomohlo autorům? Status umělce: přínosem zákona kodifikujícího status umělce by měla být především vyšší sociální ochrana pracovníků v kultuře i samotných umělců. Vláda se na pokračování jeho přípravy asi také nechystá. Je, nebo není ochrana profesionálních umělců a pracovníků v kultuře, zejména těch, kteří nejsou ve stálém pracovním poměru, pro vládu důležitá? Nevíme, odpověď v programovém prohlášení nehledejte, není tam. Co v programovém prohlášení vlády také postrádám, je jakákoliv finanční podpora systému slev pro mládež, seniory, sociálně vyloučené a handicapované občany. Počítá se, nebo nepočítá s pokračováním digitalizace nehmotného kulturního dědictví knihovních a filmových fondů?